No, tak samozřejmě odcházejí. Nejbezpečnější země, která má v Evropě nejlepší zdravotní systém. Ano, máme ministra, vy jste přišli a vzali jste zdravotním pojišťovnám 14 miliard. Zničili jste všechny naše projekty. Národní boj proti rakovině, dneska znovu v Čechách zemře 75 lidí a onemocní 200 lidí na rakovinu. Zničili jste reformu psychiatrické péče. Nejsou žádné léky. Včera jsem zase sháněl nějaký lék pro jednu paní, která má leukémii. Tady se píše, kde to mám, že ten Endiaron bude až v lednu! Nejlepší zdravotní systém, ano, my máme nejlepší lékaře skutečně a oni si zaslouží ty investice, které my jsme připravili. Pane premiére, vy jste z Brna, i ten Źluťák, jediná onkologická nemocnice, i tam jsme prosadili ten pavilon prevence za miliardu. A co ta porodnice v Brně a Svatá Anna? Aby se stala ministryní zdravotnictví a ona si ty peníze tam potom vykřičí. No a já vám budu radit zdarma, paní ministryně. Všechny ty projekty, co jsme měli, které jsou důležité pro lidi, protože zdraví je na prvním místě, tak by bylo fajn, kdyby konečně tato vláda věnovala zdravotnictví nějakou pozornost. Kdo se stará o to zdravotnictví mimo stát? No, samozřejmě hejtmani. Takže ta bilance této vlády, která tam ještě není ani pořádně dva roky, zadlužení, zase jste klesli, pane premiére. Je to samozřejmě velice těžké, protože ta média vám nahrávají. Ty servilní rozhovory, neskutečné. Kolik článků tam manipuluje proti nám. Lidi si zvolili, lidi mají. Nemáme! Když jdeme do médií, tak samozřejmě tam nám skáčou do řeči, tak aspoň tady a můžeme samozřejmě na sítích, to děláme. Takže pan premiér vlastně říká, že všechny ceny v České republice určuje on. To je citát slavného ekonoma Miltona Friedmana a tak dále. Norský plyn, taky lež a další věci, tak mohl bych to tady číst dlouho, ale to bych tedy obstruoval. Já myslím, že všichni vědí a měli by vědět, že tato vláda, která za to své období de facto pro lidi neudělala téměř nic, je skutečně vláda lží.
Toto je vyjádření politologa, který označil za černý den pro českou parlamentní demokracii den, kdy byla ukončena debata v Poslanecké sněmovně ohledně elektronické evidence tržeb. Mnozí z vás tady jsou pamětníci a víte, kolik dní, týdnů, měsíců byla elektronická evidence tržeb přijímána. To byly skutečné obstrukce. To byly skutečné obstrukce z vaší tehdy opoziční strany. My tu pouze dnes šestý den diskutujeme nad finanční stabilitou čtvrtiny české populace. Utnout tuto diskusi znamená jenom zřejmý projev - a řeknu to znovu - arogance moci, a to ne vůči hnutí ANO, ne vůči opozici. Děkuji vám za pozornost.
Vážené dámy a pánové, tak máme tady dnes další pokračování návrhu Fialovy vlády, kterým chce Fialova vláda okrást všechny současné i budoucí příjemce důchodů. Hnutí SPD s tím samozřejmě zásadně nesouhlasí a budeme hlasovat proti. Na rozdíl od Fialovy vlády prosazujeme opatření proti inflaci, nikoliv proti důchodcům. No, a jaký je současný stav? Takže okrade naše slušné lidi - No a tady já jsem dal písemnou interpelaci na ministra vnitra Víta Rakušana, kolik tedy vlastně se dalo už těm Ukrajincům z našich peněz? A to je ten úvod, který jsem chtěl říct a o čem já tady budu dneska v podstatě hovořit. Takže mám to tady černé na bílém. Jsou tady jednotlivé položky, jednotlivé kapitoly, co si vláda odsouhlasila. Počítá s tím, že tady zůstanou. Není to pravda. Je to ta lež, kterou celou dobu tady obelháváte všechny občany České republiky. I ten váš dokument, ta odpověď, co jsem dostal, plně počítá s tím, že tady ti Ukrajinci zůstanou. To znamená, ta zátěž na úkor českých občanů bude nadále pokračovat. To znamená - a ve velkých městech je to ještě více. To znamená, občané se tady stávají cizinci ve vlastní zemi. Ostatně doslova tisíce lidí mi v tomto smyslu píší, stačí se podívat i na mé sociální sítě do diskuzí, kde jenom v těch diskuzích na mých sítích je v průměru tři až pět tisíc lidí denně - tam píší do diskuzí. To znamená, tady je to černé na bílém. Jasně jsou tady čísla i náklady. Plus 40 miliard ještě na zasílání zbraní. K tomu se ještě dostanu. Takže to je ta situace, že našim občanům berete. Premiér Fiala se chlubil opakovaně v televizi, sám jsem to viděl a i tady, že se chlubíte tím, že roste počet českých občanů na dávkách. No to je úplně neuvěřitelné. Už v tom - tento moment je samozřejmě na okamžité odstoupení této vlády. No, ale ona ta situace je ještě mnohem horší, co vy předvádíte. Protože nejenom všichni víme, že vaše vláda rekordně zadlužuje Českou republiku. To znamená, my v podstatě máme největší deficit veřejných financí za letošní rok vůbec v historii samostatné České republiky. Takže z těch vašich dluhů se budou vylízávat čeští občané už několik generací. Teď si berete půjčky se splatností do roku 2056, 2057, to znamená, už 30 let, 30 let se to bude splácet po vás. To je neuvěřitelné.
Pane ministře, já se omlouvám, je 12.30 a na tento čas máme odhlasováno, že proběhne hlasování. Nyní tedy přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, rozpravu končím a budeme hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak zazněly. Připomínám, že zde zazněl návrh na zamítnutí, ale i návrh na opakování druhého čtení. Nejdříve bychom tedy měli hlasovat právě tyto návrhy. Počet přihlášených se již ustálil, ale eviduji zájem o odhlášení. Proto vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh byl taktéž zamítnut. Nyní prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Omlouvám se ještě jednou paní zpravodajce, ale prosím tedy, abychom mohli...
Takže jako první bychom hlasovali návrh legislativně technických úprav, jak je tady přednesl pan poslanec Mašek. A ještě by nebyl hlasovatelný pozměňovací návrh pod písmenem F poslance Hendrycha. A ten navrhuje vypustit novelizační body týkající se zpřísnění podmínek nároku na předčasný starobní důchod, jeho krácení a omezení jeho valorizace do dosažení důchodového věku. A tam je navrhováno zmírnění podmínky pro nárok na výplatu předčasného starobního důchodu. Dále budeme hlasovat číslo sněmovního dokumentu 2784 opět pod písmenem B. A tam se navrhuje vypuštění novelizačních bodů týkajících se zpřísnění podmínek nároku na předčasný starobní důchod a omezení jeho valorizace do dosažení důchodového věku. A bude-li tento návrh přijat, tak budou nehlasovatelné: pozměňovací návrh pana poslance Juchelky pod písmenem D - sněmovní dokument 2857 a pod písmenem F pana poslance Hendrycha. Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh, sněmovní dokument 2786 opět pod písmenem B. Ten zavádí pravidlo, že osobám, které získaly 45 a více let doby pojištění, se předčasný starobní důchod nekrátí za předčasnost.
Jediný, kdo se proti tomu hlasitě vymezil, je maďarský premiér Viktor Orbán. A my v tomto máme podobný postoj jako Viktor Orbán, Maďarsko, protože se ptá, kde ty peníze všechny jsou, co už se poslaly Evropské unii? To je normálně zločinné hospodaření, je to bezedná studna. Evropská unie nemá žádné peníze. Už několik let vydává dluhopisy. Je to selhání toho projektu. A já za SPD říkám, že my nesouhlasíme. A vím, že jsme jedinou stranou v Parlamentu, která je od počátku proti zasílání zbraní na Ukrajinu. Evropská unie zvažuje přidat za asistence Fialovy vlády další 20 miliard eur, což je cirka 470 miliard korun. Teď bych se ještě zastavil nad tím termínem. Zasílání zbraní do probíhající války opravdu mírový nástroj není. To je opravdu další nesmysl, jako to bylo u toho covidu, kde to nazvali Evropský plán obnovy. No, to byly peníze na základě dluhopisů, jsou to peníze na dluh, ze které ručí Česká republika. O uvolnění těchto peněz by členské státy měly rozhodnout do letošního podzimu, což je za velmi krátkou dobu, přičemž je nutná jejich stoprocentní shoda, neboť každý stát má v této záležitosti právo veta. V Evropě je řada zemí, ať je to Švýcarsko a další, které nejsou v Evropské unii, je to Británie a další a jsou to bezesporu evropské země. To je zase ta lež těch prounijních aktivistů, těch prounijních politiků, že se snaží lživě dávat rovnítko mezi Evropu a EU. A není ani pravdou, že kdo je proti EU, že není proevropský. Takže nedávejme opravdu rovnítko mezi Evropu a EU. Je to část Evropy. Tak i z tohoto pohledu určitě většina českých občanů jsou Evropané, ta většina, která nesouhlasí s EU, a není žádné rovnítko mezi politikou EU a Evropou. Jak říkám, politika EU je protievropská. Je to protievropská politika. Znovu říkám, že maďarský postoj je blízký SPD a považujeme jej za rozumný. My nejsme ve válce, jak tady lhal premiér Fiala, nejsme ve válce, nezatahujte nás do války. My se odmítáme podílet na eskalaci vojenského konfliktu na Ukrajině formou dalších dodávek zbraní a munice, což pouze prodlužuje utrpení dalších deseti tisíců vojáků a civilistů. A znovu říkám, zase to musím zdůraznit, protože se pohybuji samozřejmě mezi občany, a je potřeba zdůraznit, že se to netýká pouze starobních důchodců. Takže vy jste plošně okradli 3 miliony lidí v České republice. Takže paní ministryně to tady tvrdila v přímém přenosu v České televizi, já jsem si to video schválně radši přehrál dvakrát, abych se ubezpečil, že je to další lež. Vy s tím házíte opravdu lopatou, házíte veřejný miliardy tam, sem, přehazujete bez jakékoliv soudnosti. Takže to je opravdu neuvěřitelný. Ale pojďme dál. No jo, ale tu situaci jste způsobili vy jako Fialova vláda.
Děkuji. Návrh je zcela jasný. Paní předsedkyně Alena Schillerová s protinávrhem, prosím.
Takže vy počítáte, co byla obstrukce, co není obstrukce.
Velmi prosím, je to tak, z jednacího řádu, procedurální návrh se má hlasovat bezprostředně.
Můj návrh je ten, aby bylo přerušeno dnešní jednání do konce srpna.
To není protinávrh. To není protinávrh, paní předsedkyně. Dále je přihlášen pan předseda Radim Fiala. Prosím váš protinávrh. Pan předseda hovořil s přednostním právem. Až na závěr přednesl procedurální návrh, který mám nechat hlasovat bezprostředně. Opravdu prosím protinávrh nyní.
Dobře. Ano, řeknu vám datum, počkejte.
Celou dobu je v pořadí.
Prosím pane předsedo, předneste protinávrh. Já tedy opět, jestli nemáte protinávrh, tak prosím, opusťte řečniště. Moc, prosím, předneste protinávrh. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, zahajuji další jednací den 71. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Jan Volný z celého jednacího dne z rodinných důvodů, Vladimír Zlínský z celého jednacího dne z rodinných důvodů, Marek Ženíšek z celého jednacího dne z osobních důvodů. Ivan Bartoš z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Mikuláš Bek z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Martin Dvořák do 9.30 hodin a od 10.30 hodin z pracovních důvodů, Petr Hladík z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Jan Lipavský z celého jednacího dne z osobních důvodů, Vít Rakušan od 11.30 do 15.30 hodin z pracovních důvodů, Michal Šalomoun od 12 hodin z pracovních důvodů a Vlastimil Válek z celého jednacího dne z osobních důvodů. Ještě v mezičase došla omluva pana poslance Faltýnka. Jaroslav Faltýnek se omlouvá z celého jednacího dne z rodinných důvodů. A nyní bychom měli pokračovat v přerušeném bodu, nicméně mám zde několik přihlášek s přednostním právem jasně specifikovaných před zahájením bodu číslo 3, takže já nyní přečtu pořadí, abyste věděli, v jakém jste přihlášeni. Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. A nyní ta námitka o postupu předsedající, prosím, máte samozřejmě na to plné právo, pane předsedo. Byla tedy vznesena panem předsedou Radimem Fialou námitka proti mému postupu a Sněmovna rozhodne o tom, zda bude přijata. Já jsem už přivolala kolegyně, kolegy a zahajuji hlasování o této námitce. Dále je v pořadí s přednostním právem před zahájením bodu pan vicepremiér Marian Jurečka, a poté paní předsedkyně Alena Schillerová, poté pan předseda Tomio Okamura. Takto jsou ta pořadí přednostních práv a poté bychom měli otevřít samotný bod. Já se omlouvám, já vás ještě na chviličku přeruším a poprosím kolegyně a kolegy, kteří chtějí rozprávět, aby přešli do předsálí. Už je tady klidnější situace. Prosím, pane předsedo.
Takže ještě jednou. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, slyšeli jste slovo totality. No a pan poslanec tady mluvil o obstrukcích a kdo tady obstruoval? Provládní Česká televize, například včera večer tam byl pan ministr Výborný. Pan ministr Výborný fandí ukrajinskému obilí, a to ukrajinské kuře se salmonelou, tomu také fandí. Česká republika je jediná země, která tomu fandí. Stínového premiéra hnutí ANO Havlíčka nepozve pan aktivistický redaktor. Takže kde my můžeme mluvit? No, samozřejmě Česká televize, když my jsme byli ve vládě, tak vysílala Sněmovnu do rána. Když jsem cvičil v pět ráno, tak jsem ještě hodinu viděl Sněmovnu, opozice. Vzpomeňme si na pana Stanjuru, ten nám nedovolil chodit ani na WC! Ne tady, musíte tady, co dělala tady stávající koalice? Každé dvě hodiny přestávky. To byly obstrukce, to byly obstrukce. Fakt jsme se to od vás nenaučili! Nenaučili. Já se ptám, kde tedy my můžeme mluvit? Naši spoluobčané, je nejvíce baví ta videa. Ale my jsme nedostali nic. Možná pan Rakušan si uloupl nějaké drobné z nějakého fondu nebo nevím z čeho. A přece pan premiér se vyjádřil, že když to všechno bude spočteno, a já myslím, že už to je přes 40 miliard nebo 45 miliard, tak zkrátka to pošle do Bruselu. Přitom propásl historickou šanci tyhle peníze dostat v rámci předsednictví. Jasně, solidarita, solidarita, to je o boji za české zájmy. A dneska v rámci celé Evropy, kdo tam bojuje za zájmy svých spoluobčanů? No, Polsko a Maďarsko. Český premiér nebojuje za zájmy našich občanů. Takže nic jsme nedostali. Tak jaký úspěch? A vy si myslíte, že oni k nám nepřijdou? Vždyť jsme v Schengenu, pokud to nevíte. My jsme dělali všechno pro to, a nám se to povedlo. My jsme zrušili kvóty, my jsme nedovolili tu legislativu. Dneska staví ploty všichni: Řecko, Polsko, Dánsko, všichni staví ploty a dostanou na to peníze. Proč, když Morawiecki zablokoval radu? No Babiš ví přesně, jak to funguje, protože Babiš tam něco i dokázal. Takže proč ta Meloni jela do Varšavy? Ano, ta solidarita, když zasedá Evropská rada a se zavřou dveře, není. Samozřejmě to je o té kultuře, že jsou tam problémy. Tak představte si. Takže, pane premiére, ještě jednou. My jsme za to bojovali. Já jsem bojoval za to, aby nám uznali kůrovce. Znovu to opakuji, ale já vím, že vy to budete znovu opakovat, ty lži. Ale vždycky jsme říkali, že Evropa musí donutit ostatní státy, aby taky snižovaly emise. A pokud se Spojené státy přidaly později, tak dneska jsme četli, hned dneska, minulý týden, článek o tom, že Čína postaví desítky elektráren na bázi hnědého uhlí.